A toto musíme nějak vyřešit, protože se jedná opravdu o velký objem peněz. Těchto pět bodů tedy navrhuji do usnesení.
Děkuji. Nikoho nevidím, tedy i podrobnou rozpravu končím. Ptám se ještě jednou na závěrečná slova. Paní ministryně jestli má zájem po podrobné rozpravě? Dobře, v tom případě není jiný návrh na hlasování. Požaduje někdo ještě jednou přečíst ten návrh usnesení, nebo mu všichni rozuměli? Nepožaduje. Já vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Střet zájmů ministra zdravotnictví a jeho politických náměstků Požádám pana navrhovatele Vlastimila Válka, aby se ujal slova za navrhovatele, a zatím ho nevyzývám k tomu, aby se stal zpravodajem. Na tom se dohodneme za chvilku. Paní poslankyně, páni poslanci, prosím, zahájili jsme druhý bod našeho jednání a slovo má pan poslanec Vlastimil Válek.
Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že je obtížné o tomto bodu nějak intenzivně debatovat, byť samozřejmě je možné, že někdo bude chtít vystoupit. Já se domnívám sám za sebe, a je vás tady několik lékařů, kterých si osobně velmi vážím. A to je potřeba velmi silným hlasem říct, aby tady zaznělo. My v příštím roce předsedáme Evropské unii. Téma zdravotnictví jsou klinické studie a my máme být ti, kteří budeme navrhovat, jak koordinovat klinické studie v rámci Evropské unie.
Pan Mikuláš Ferjenčík.
Ústní interpelace Ty jsou určené předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky jako celku a ostatním členům vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Připraví se paní poslankyně Maříková.
Vážený pane premiére, nedávno jste řekl, že by Česká republika měla spěchat s vývojem covid pasu a - cituji: "nečekat na Evropu, ale také zavést tenhle covid pas u nás". Nevím, v jakém smyslu čekáme na Evropu, ale s ohledem na čísla týkající se očkování mám obavu, že spíš Evropa bude čekat na nás. Jak přesně máme rozumět vašemu vyjádření? Pak bych tedy ale nerozuměla vašemu výroku o nečekání na Evropu. Zkrátka a dobře, je v tom trochu zmatek. Vážený pane premiére, prosím, vysvětlete nám, jak přesně jste to myslel, a hlavně, co a kdy mohou čekat naši občané, z nichž někteří na zavedení covid pasů pochopitelně s napětím čekají. Děkuji za odpověď.
Děkuji. Děkuji za dodržení času a prosím pana předsedu vlády Andreje Babiše o odpověď.
Dobrý den všem, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Ano, paní poslankyně, mluvila jste o očkování. Očkujeme skvěle, termíny jsou rychlé. Takže otvíráme postupně různé věkové kategorie. Při této příležitosti také chci říct ohledně té problematiky - praktici a očkovací centra jako taková. Vakcíny dostávají. Je potřeba zrychlit, aby distributoři dodali tu vakcínu praktikům velice rychle. Já jsem o tom mluvil dneska i s panem náměstkem VZP, takže podle mého názoru určitě se to zlepší. Řeknu příklad: Trumpův antibody koktejl Regeneron. Kdybychom čekali na Evropskou unii, tak bychom čekali do května, nakonec jsme to získali napřímo. Já jsem včera o tom mluvil i na jednání s řeckým premiérem, s dánskou premiérkou, rakouským premiérem. Uznáváním všech tří možností vylučujeme diskriminací neočkovaných. Certifikát tedy má obsahovat jen nezbytné informace jako jméno, datum narození, relevantní věci ke splnění podmínek, například údaje o konkrétní vakcinaci. Nejde nicméně o propustku mezi jednotlivými zeměmi, každý stát si může nastavit podmínky na vstupu na své území.
Já jsem trochu váhala s tím, jestli mám položit doplňující otázku, protože pan premiér odpovídá v duchu: Ptejte se mě, na co chcete, já na co chci, odpovím a ještě vždycky trošku zkritizuji Evropskou unii. Budeme v pilotním projektu? Odkdy by se s tím mohlo počítat? A v případě těch certifikátů, o kterých jste hovořil, zda ti, kteří nemohou být očkováni nebo nestihnou být očkováni a budou muset použít PCR testování, tak zda jim takovéto testování bude propláceno. Já si myslím, že Evropská unie ten projekt má připravený, údajně už by se v našem státě měl spustit v polovině května.
Také toto projednání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Já si myslím, že 10 minut by mohlo být odpovídající.
Takže skutečně je to dobře vykomunikováno. Máme velmi kladné ohlasy ohledně této podpory. Ministerstvo práce a sociálních věcí reagovalo ohledně situace dětských skupin již na jaře minulého roku, a to výjimkou na obsazenost dětských skupin. To znamená, že objem vyplacených prostředků z Evropského sociálního fondu zůstal na stejné úrovni jako před pandemií.
Paní poslankyně má zájem vznést doplňující dotaz. Děkuji. Paní ministryně má zájem odpovědět.
Nicméně vysvětlím ještě jednou stručněji, aby to bylo srozumitelnější. Mzdové náklady jsou plně financovány z evropských peněz. A pokud dojde k tomu, že ta stížnost je oprávněná, byla by to první stížnost, kterou jsme dostali, tak se můžeme zamyslet nad nějakým konkrétním řešením.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ty žaloby by úplně zahltily soudní soustavu.
Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další vystoupí pan poslanec Petr Bendl s interpelací na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Proto se vás chci zeptat, jaké k tomu máte vysvětlení.
Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, moje daňové přiznání je v pořádku a nechybí v něm žádné příjmy ani výdaje. Co se týče klinického výzkumu, který média zmiňovala, tak je to sběr a následné vyhodnocení velkého množství dat a konzultační činnost. Tato činnost má nejen výnosy, ale i náklady. V rámci těchto projektů se platí spolupracovníci, studijní koordinátorky a řada dalších záležitostí.
Děkuji.
Klidně, nechť přijdou. Já je přijmu, pozvu paní Storovou ze SÚKLu a vyřešíme to, jo?
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Ve Vrběticích při výbuchu muničního skladu došlo ke ztrátě dvou lidských životů, což je samozřejmě ta největší tragédie a největší ztráta. Materiální škody utrpěly firmy, stát i fyzické osoby. Bezpečnostní složky byly několik let vázány na likvidaci munice a ostrahu areálu a tím státu vznikly další náklady, aby byl schopen zajistit bezpečnost na našich silnicích nebo například v našich ulicích. Já jsem v médiích zaznamenal informaci, že zvažujete vymáhání náhrad škody na Ruské federaci, což si myslím, že je správný přístup. Chci se zeptat, zda Ministerstvo financí už v tomto ohledu podniká, byť nějaké přípravné kroky, minimálně tím, že mapuje terén a vyhodnocuje, jakým způsobem by se toto dalo zvládnout a jak dále postupovat.
Podle zákona o Integrovaném záchranném systému mohly dotčeným fyzickým a právnickým osobám vzniknout různé typy nároků, odškodňované Ministerstvem vnitra. Tvrzené nároky občanů Vrbětic a okolních dotčených obcí, ať již se týkají omezení přístupu do okolí, či čehokoliv dalšího, tak musí směřovat zásadně proti Ministerstvu vnitra. My jsme na Ministerstvu financí provedli takové vyčíslení dostupných informací, které zatím máme. Ta škoda se pohybuje kolem 1 miliardy. Také jsem dneska ubezpečila pana hejtmana, aby mi zpracoval podklady od starostů, a že potom vyvolám nějaké jednání napříč resorty, to znamená zahraničních věcí, ale i třeba s Ministerstvem vnitra.
Děkuji a pan poslanec Benešík má zájem položit doplňující dotaz.
To je jedna věc. To je samozřejmě chvályhodné a věřím, že to bude Česká republika, byť to bude na dlouhé lokty, dotáhnout.
Určitě se shodneme, že nejdůležitějším cílem je ochrana zdraví obyvatel. Chtěl bych ubezpečit, že Ministerstvo zdravotnictví nebrání vstupu inovativních léčiv do České republiky. Leží mi na srdci stejně jako vám zdravotní stav, a hlavně bezpečí našich občanů. Důraznější apelace na užití neregistrovaných léčivých přípravků není z pozice Ministerstva zdravotnictví vhodná. Lékařům i zdravotnickým zařízením je používání a aplikace těchto léčiv pouze doporučováno. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za pozornost.
Pane ministře, vy jste mě evidentně neposlouchal, na co jsem se ptal. Podpoříte je? Děkuji za odpověď.
Prosím, pane ministře. Další v pořadí vystoupí paní poslankyně Jana Krutáková s interpelací na pana ministra Richarda Brabce.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Už také před rokem a půl byl vydán záměr na vyhlášení zvláště chráněného území pro národní přírodní rezervaci Lanžhotské pralesy. Bohužel ani jedno se doposud neuskutečnilo, ačkoliv již proběhlo i připomínkové řízení. Proč tedy stále nebyla vyhlášena národní přírodní památka Soutok ani Lanžhotské pralesy jako zvláště chráněné území? Na ministra Tomana se již dříve obrátili zástupci odborných vědeckých společností s naléhavým apelem na ochranu této oblasti. Bohužel, pokročení v celém tomto formálním procesu je, zdá se, stále v nedohlednu. Ráda bych vás tedy požádala o informace, jak konkrétně postupuje proces vyhlášení národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy a národní přírodní památky Soutok. Děkuji za odpověď.
Vždycky to vyvolalo nějakou odezvu, určitá politická reprezentace s tím souhlasila, zase jiná s tím vůbec nesouhlasila, prostě řekla, že to tam omezí to území. Prostě bylo to tam docela komplikované. V tom druhém případě stále ještě probíhá jednání o námitkách, v tomto případě s Lesy České republiky a s Masarykovou univerzitou Brno. A teď k tomu hlavnímu, co vás zajímá.
Neustále se mluví pouze o těch, kteří mají očkování, ale nehovoří se o těch, kteří prošli touto nemocí a mají vysoké hladiny protilátek. Osobně si myslím, že jsme - čas, bohužel...
Nelze tedy bohužel interpretovat nálezy vyšetření protilátek v duchu požadavku zamezení šíření kapének a aerosolu. Pro samoplátce jsou testy na přítomnost protilátek dostupné ve většině laboratoří, které sérologické vyšetření poskytují.
Děkuji.
Vážený pane ministře, jistě se shodneme, že očkování je vlastně slabší forma prodělání choroby a stav protilátek po očkování je vlastně dle vašich slov také neprůkazný. Jinými slovy, tady se staví proti sobě dva údaje. První údaj očkovaných, kteří se považují všeobecně mezinárodně za ty bezpečné, a z druhé strany se úplně popírá to, že jsou tady lidé, kteří tou nemocí prošli. Není to vážný rozpor, který tady teď momentálně řešíme? Měli bychom o tom i v České republice uvažovat a nevymlouvat se pouze na zahraničí.
Další s interpelací vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová s interpelací na pana ministra školství Roberta Plagu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Naši malí žáci a žačky se v rámci tělesné výchovy vzdělávají i tímto způsobem. Aktuálně unikátní učitelé školního plavání podávají výpovědi, hledají si logicky jiné zaměstnání, ztrácíme lidi, ztrácíme tuto unikátní síť. Takže poprosím pana ministra školství, aby předložil návrh, jak školy plavání zachránit a školní plavání v tělesné výchově zachovat i pro budoucnost. Nyní školy - tam se rozdělily na dvě skupiny. Buď žádají, nebo nežádají školy plavání o vratky peněz.
Další v pořadí vystoupí pan poslanec Petr Třešňák s interpelací na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera.
Pěkné odpoledne, vážený pane ministře. Na úvod musím poděkovat za částečné uvolnění lázeňských provozů alespoň pro očkované osoby a osoby po covidu. Pokud tedy dochází k nějakým nezbytným nutným omezením těchto základních lidských práv, musí být toto omezení pro všechny stejné a není možné při omezování lidských práv nějaké skupiny privilegovat.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, lázeňství je nutné dělit na dva okruhy. Tím prvním je zdravotní péče, tedy lázeňská léčebně-rehabilitační péče, a tím druhým je poskytování doprovodných wellness služeb. Druhý okruh je připraven podporou Ministerstva pro místní rozvoj a umožnění poskytování těchto služeb bude mít stejné podmínky jako ubytovací služby. Pro Ministerstvo zdravotnictví zůstává stěžejním poskytování zdravotní péče. Ministerstvo zdravotnictví intenzivně pracuje na možnostech maximálního přístupu pacientů do lázní, ovšem v kontextu všech protiepidemických opatření.
Vážený pane premiére, minulý týden byl vládní výbor na dostavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech a já bych se vás chtěla zeptat na několik věcí. Proč a jak vznikl vůbec bezpečnostní dotazník, který v předchozích dokumentech a na předchozích zasedáních vládního výboru nikdy nebyl prezentován jako jeden z kroků? Proč byly cenzurovány výstupy pracovní skupiny na Ministerstvu vnitra právě k tomuto bezpečnostnímu dotazníku? Na Ministerstvo průmyslu a obchodu nepřišlo celé stanovisko této pracovní bezpečnostní skupiny. Proč se uvažuje o tom, že by doba pro zpracování projektové dokumentace byla kratší než 12 měsíců, přestože toto bylo přislíbeno na setkání mezi vámi a předsedy politických stran?
Já jsem na tom výboru nebyl. Chceme se vyhnout zbytečnému zdražení ceny elektrické energie pro spotřebitele, ale samozřejmě ten finální model bude až v návaznosti na výsledek jednání s Evropskou komisí, jelikož se jedná o veřejnou podporu.
Děkuji.
Chtěla bych vás poprosit, vy jste hovořil o vyřazení Rosatomu. Deklarovalo to tady pět předsedů politických stran.
Děkuji a nyní pan poslanec Koten bude interpelovat pana premiéra ve věci mediálního obrazu kauzy Vrbětice a účasti na interpelacích.
Já si udělám takový historický exkurz do minulých let. Nedávno skončilo toto soudní řízení s tím, že se tam jednalo o nějaké kabelky. Každý den se objevují nějaké nové zaručené zprávy v tisku.
Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.
Mě hlavně mrzelo, že v té první vládě, kde jsem seděl, jsem neměl tu sílu přesvědčit kolegy na to, aby ten tendr, který byl připravován na Temelín, byl dokončen. ČEZ měl obrovský vliv na bývalého premiéra a ministra průmyslu. Takže to je velká škoda, že se to nedokončilo.
Vážený pane premiére, děkuji za odpovědi.
Děkuji.
Ani jsem nevěděl, že ten soud probíhá. A je to bordel - bordel státu. Představte si, že by tam nějaké to auto vletělo do toho skladu a byli tam diváci. Nenormální.
Děkuji. Napomenutí už obdržel, to bude předáno příslušným orgánům k řešení.
Dobrý den, pane premiére. Řada lékařů lék využívá a považuje ho za účinný. Lék Isoprinosine poté předepsala 20 lidem i lékařka nakažených z Domova seniorů v Litovli na Olomoucku a prý zabral. Víte, kolik umírá v České republice nakažených nad 85 let? Z 20 seniorů, kterým ošetřující lékařka Isoprinosine hned po prvních příznacích předepsala, nepodlehl nemoci ani jeden. Ti lidé byli ve věku 87 až 94 let, byli to tedy lidé polymorbidní. Dalo se počítat s tím, že zemřou. To znamená, že v této zemi zemřelo zbytečně až 20 000 lidí. Jakým způsobem hodláte s těmito informacemi naložit?
Děkuji. Děkuji.
A já říkám: Proč to neřeknete lidem? Dva epidemiologové, kteří seděli v kanceláři vedle sebe šest let, a každý má jiný názor na to. Když si uděláte analýzu, co všechno říkali ti epidemiologové, tak pochopíte, že tomu viru i tak ve finále nikdo nerozumí. A já jsem byl stejně nadšený jako vy. Plaquenil - také ho mám doma. Tak já jsem byl stejně nadšený jako vy. A potom jsem se ptal jednoho velkého ředitele velké nemocnice a říkám: Vy tomu věříte? Tak jsme se domluvili na klinické studii, napsali jsme... To je nesmysl. Takže u toho Isoprinosinu já chápu vaše nadšení, máte půl roku zpoždění po mně. Snažil jsem se, ale zkrátka SÚKL to nechce, není na to ta studie a není to tak. Vím, že pan profesor to stále propaguje, ale zkrátka to není prokázáno.
Vážený pane ministře, jste už čtvrtým ministrem zdravotnictví, kterého interpeluji v této záležitosti, a pevně doufám, že budete tím, kdo to konečně vyřeší. Jde o cizince ze třetích zemí s dlouhodobým pobytem u nás a jejich nesezdané partnery ze třetích zemí. Paní náměstkyně ale uvádí celkový počet všech cizinců, kteří tu dlouhodobě žijí. Těch ze třetích zemí je tu podle údajů statistického úřadu necelých 350 000, což je dost podstatný rozdíl. Ví někdo na vašem ministerstvu, kolik z nich má někde ve třetích zemích nesezdaného partnera? Určitě to bude malý zlomek z toho celku.